Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast České republiky na tomto konfliktu. Oznámila to minulý pátek ministryně obrany Jana Černochová z ODS a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Jedná se o jasnou podporu a eskalaci hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého nás hodlají tito dva ministři a vláda Petra Fialy z ODS zatáhnout.
Podle platných norem, tedy školského zákona, má ředitel školy pravomoc ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce. Většina škol již těchto pět volných dnů ve školním roce 2021 a 2022 využila nebo jejich využití naplánovala. Je to řešení okamžité. Jelikož však mají podle školského zákona pouze pět dní, nevytváří to dostatečný prostor pro řešení výskytu nákazy a omezení z toho plynoucích. Výše popsané právní nástroje však bohužel nedostatečně reagují na situace, kdy izolace, karanténa či nemoc zasáhnou primárně pedagogické pracovníky školy a tím znemožní či zásadním způsobem omezí možnost ředitele školy zajistit poskytování vzdělávání podle školského zákona. Současná právní úprava totiž neobsahuje možnosti řešení vysoké absence pedagogů, kdy ředitel školy tedy nemůže vlivem objektivních okolností zajistit výuku podle pravidel školského zákona. Zde pevně věříme... Navrhovaný zákon dává do rukou ředitelů škol nástroj, který má umožnit velmi rychle reagovat na epidemickou situaci v určité škole. Zejména se však bere ohled na možnost zachování práva na vzdělávání v co největší míře, která je v dané chvíli možná. Vítáme, že se v zákoně počítá, že oproti ředitelskému volnu podle školského zákona se umožňuje vyhlásit toto mimořádné ředitelské volno i v případě mateřských škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Vždy se však jedná pouze o školy zapsané do školského rejstříku. Vždy je třeba citlivě posuzovat konkrétní okolnosti a zvážit dopady do vzdělávání dětí, žáků a studentů a podle toho vybrat, zda je možné postupovat skrze mimořádné vzdělávání distančním způsobem, anebo zda jsou již naplněny podmínky pro mimořádné ředitelské volno. Jak jsem již zmínil, vždy to bude v pravomoci ředitele konkrétní školy. Je zcela logické, že na mateřské školy se vztahuje možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno. Možnost vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem se na ně nevztahuje, neboť mateřské školy nemají obecně povinnost zajišťovat v epidemických situacích distanční vzdělávání všem svým dětem, mají pouze dětem s povinností předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že instituty podle tohoto zákona je nezbytné aplikovat na školy jako celek, respektive na jednotlivá pracoviště školy, není v této souvislosti institut mimořádného vzdělávání distančním způsobem pro mateřské školy využitelný. Vítáme, že v zákoně je stanoveno, že zákonní zástupci dětí mají nárok na ošetřovné. Tímto se také stanovuje okruh dětí, žáků a studentů, kterých se týká mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Zde jenom upozorním, že z výše navrhovaného zákona vyplývá ředitelům důležitá povinnost. Řediteli školy se stanovuje oznamovací povinnost. Ředitel je povinen kromě samotných žáků a studentů, případně zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků informovat o vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distanční formou i svého zřizovatele. Všechny aktéry informuje ředitel školy co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí. Oblast školství byla po zdravotnictví snad nejvíce zasaženou oblastí v době pandemie. Vzpomeňme si, že přechod na distanční způsob výuky nebyl zcela bez problémů. Učitelé na tuto formu nebyli zcela připraveni. Diskutabilní zůstává kvalita tohoto vzdělávání. Problémy se projevily tím, že u distančního vzdělávání byl problém udržet bezprostřední kontakt se všemi žáky. U distanční výuky se oblast hodnocení zúžila ve většině případů pouze na faktografické znalosti a vyplňování elektronických testů. To vše se ale může projevit s odstupem času, kdy budeme pozorovat, že není na čem stavět, že mnohdy faktografické znalosti nejdou do hloubky. Velký handicap vidíme ve výuce učňovských oborů, kdy hodnocení dovedností se nahradilo hodnocením vědomostí, a přitom u tohoto typu studia jde právě o nabytí vědomostí i dovedností. Nic proti automechanikům, uvedl jsem to jen pouze jako příklad. Proto naše hnutí SPD preferuje možnost, aby výuka probíhala kontaktně, a to standardním způsobem. Uvědomujeme si ale to, že prosazovat klasickou formu výuky může způsobovat provozní problémy. Každá škola má své specifické podmínky, učitelský sbor, umístění, žáky nebo studenty. Vidíme, že podmínky, které měli k dispozici ředitelé, nejsou v době pandemie postačující. Pandemická situace způsobila, že na hodně školách ředitelé byli nuceni z různých důvodů ředitelské volno udělit, a již v polovině školního roku ho vyčerpali. Důvody byly různé. Měly ale společného jmenovatele a tím byl covid. V případě, že několik učitelů onemocní a další část učitelů je v karanténě, ředitelům nezbývá nic jiného než ředitelské volno udělit. Stává se, že pozitivita se odhalí ráno u testování. Ředitelé jen stěží umí zabezpečit adekvátní náhradu pedagoga. Musíme si uvědomit, že pandemie je mimořádná situace, a proto respektujeme, že se postupuje jinak, než jsme zvyklí.
Dobré odpoledne i ode mě.
Ráda bych znala názor pana ministra školství.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže pokud bychom potom uvažovali o navýšení té hranice, tak bych se přimlouval jenom o to, aby bylo myšleno i na tyto skupiny dětí, protože tam ten problém potom je výrazně větší.
Nikoho dalšího tady s faktickou poznámkou nemám přihlášeného, takže do řádné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Renata Oulehlová. Paní poslankyně, v tuto chvíli vám předávám slovo.
Dobrý den, vážená paní předsedající, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem byla přihlášena do řádné rozpravy k tomuto tématu, mimořádnému ředitelskému volnu, o navýšení, s tím, že je to určitě výborný nástroj pro ředitele škol. Takže jsem vás jenom o toto chtěla poprosit.
To byla paní poslankyně Renata Oulehlová. Pořád jsme v obecné rozpravě, do které je řádně přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Je třeba udržet výuku žáků a studentů celorepublikově, plošně i v době současné vlny varianty omikron, aby se opět nepřistoupilo k plošným opatřením a lockdownům, které měly velmi negativní vliv na vzdělávání našich dětí. Dlouhodobá distanční výuka také prohloubila rozdíly mezi žáky, jelikož je závislá na rodinném zázemí, a úspěšnější studenti přece jen byli více motivováni pracovat i za těchto nepříznivých podmínek a spolupracovat s vyučujícím při distanční výuce.
Budou na nich dvě jména. Samozřejmě je možné i nevolit žádného kandidáta - pokud nechcete, aby váš hlas byl neplatný, měli byste správně označit oba dva.
Na to bych tady asi apeloval také. Ale bohužel v České republice to způsobuje úplně jiný typ problémů. "Základní podmínkou soužití a rozvíjení vzájemných kvalitních vztahů je smysluplný, srozumitelný a všemi dodržovaný školní řád. A potom tady jsou práva a povinnosti žáků: "(a) e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dle školského zákona." Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat."
Z pohledu vyvážení práva na ochranu zdraví a práva na vzdělání se jeví, že umožnění mimořádného vzdělávání distančním způsobem je šetrnější k právu na vzdělání než uzavření školy bez vzdělávání vůbec. Byly ale také země, které školy vůbec nezavřely, například Švédsko, Švýcarsko. Tam se chodilo do školy pořád a nemělo to žádný význam. Když jsme se podívali na počty úmrtí v jejich zemích, tak to prostě nemělo žádný význam. Takže zavírání škol by byla podle mě katastrofická věc, kterou si asi nikdo z nás nepřeje. Jaký bude hospodářský, finanční dopad této navrhované novely na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, nebo jaký by mohl být dopad na osoby sociálně slabé nebo se zdravotním postižením? Dopady do státního rozpočtu z důvodu vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného distančního vzdělávání nelze dopředu stanovit. Oproti ředitelskému volnu podle školského zákona se umožňuje vyhlásit toto mimořádné ředitelské volno i v případě mateřských škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Vždy se však jedná pouze o školy zapsané do školského rejstříku. To je, si myslím, důležitá věc. Řediteli školy, vyjma mateřských škol, se pak také umožňuje vyhlásit dny mimořádného vzdělávání distančním způsobem. Konkrétní podmínky, za kterých tak ředitel může učinit, už jsou stanoveny ve školském zákoně. To je ten pandemický zákon, který jsme dneska vetovali. Takže ještě jednou na to upozorňuji, že čerpat těch deset dnů bude moci ředitel právě jenom za účinnosti pandemického zákona, jehož účinnost končí koncem února letošního roku. Vždy je třeba citlivě posuzovat konkrétní okolnosti a vážit dopady do vzdělávání dětí, žáků a studentů a podle toho vybrat, zda je možné postupovat skrze mimořádné vzdělávání distančním způsobem, nebo zda jsou již naplněny podmínky pro mimořádné ředitelské volno.
Jen tak mimochodem, na naší škole vytvořila třídy s prvky Montessori. Ona opravdu věnovala tomu neuvěřitelné úsilí, vlastní finance, všechno zařídila prakticky sama a rozjela Montessori třídy, což je úžasná věc, když si rodiče mohou vybrat ze způsobů výuky. A ona říkala: My jsme hozeni přes palubu. Oni ať se rozhodnou, jak se rozhodnou, vždycky budou ti špatní. Mluvím z vlastní zkušenosti. Takže ředitel rozhodne tak, že bude striktně všechno dodržovat, a už na něj míří žaloby od jedné půlky rodičů. Nyní, za současné situace, není nic divného, kdy paní ředitelce do datové schránky přijde informace, co má dělat od pondělí ráno, a přijde jí to v neděli večer do datové schránky. Já tedy si úplně nejsem jistý, jestli Ministerstvo školství má představu o pracovní době ředitelů a učitelů, ale nejsem si úplně jistý, že ředitel v té škole spí a pravidelně každou hodinu si zjišťuje, jestli mu něco nepřišlo do datové schránky, a nejenom že poslat to v neděli je nesmyslné, když to chci od pondělí. A jak tady říkal kolega přede mnou, klobouk dolů před těmi řediteli, že už nám nepodávají hromadné výpovědi. Krajská hygienická stanice nestíhá, ředitel dostane přesně do ruky v daný moment, kolik je dětí v karanténě, kolik má učitelů, a ten ředitel, protože je kvalifikovaný, má zkušenosti z praxe, do hodiny paní ředitelka je schopna zajistit plnohodnotnou on-line výuku. První školní rok, všichni jsme na to koukali, netušili jsme, co máme dělat, nikdo to nevěděl. Pak skončil školní rok, paní ředitelka si nás svolala na poradu, každý jsme řekli nějaký svůj názor, a vlastně jsme vytvořili, i když jsme... nebo takhle, my jsme doufali, že už nic dalšího nepřijde, ale tušili jsme, že přijde. Takže paní ředitelka jednoznačně si vytvořila vlastní bojový plán, když to řekneme. Všichni jsme se museli sjednotit, aby to nebylo chaotické, a měli jsme jasnou představu a vizi, jak on-line výuka bude probíhat. To znamená, že byli jsme na to připraveni. Ale na rovinu, on-line výuka nikdy nebude plnohodnotná. Určitě souhlasím s tím, že on-line výuka by měla být nějakým způsobem ošetřená, ale rozhodně to na ní nestavět. Takže opravdu, on-line výuka je ta poslední možnost.
Také děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.
Já jenom s faktickou krátkou poznámkou. A další věc.
My se tady bohužel poslední dobou setkáváme s takovým nešvarem. Nevím, jestli jste zachytili případ - teď nevím, jestli to bylo v Německu nebo v Rakousku, ale bylo to v některé z německy mluvících zemí - že dítě tam psalo na zahradě u okna před školou test, aby mu ten test nechyběl. Tady jeden z dalších bodů je "aktivně se účastnit výuky a být řádně připraven a vybaven na výuku".
Znovu poprosím všechny poslance a poslankyně o klid v jednacím sále, a pokud si potřebujete něco vyřídit, abyste šli do předsálí.
Takže to si myslím, že by tam bylo dobré nějakým způsobem taky vyřešit. "Využívat prostory a zařízení a učební pomůcky školy tak, aby byly udrženy v pořádku. Za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada za vzniklé škody." "Dbát dobrého jména školy a svým chováním reprezentovat školu na veřejnosti." Pak tady je další bod a to je "usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole, neshody a hádky řešit diskusí, ne fyzickým ubližováním". "Při příchodu do školy se přezouvat do vhodných bezpečných přezůvek. Takže to je velice dobře napsáno a myslím si, že to je velmi dobré. To si myslím, že je potřeba, protože takovou tu situaci už jsem zprostředkovaně zažil, že dítě přišlo domů v úplně jiné bundě a v úplně jiných teplácích po tělocviku. "Dodržovat řády jednotlivých učeben."
V tuto chvíli si dovolím přečíst omluvu, a to je omluva pana poslance Patrika Nachera, a to dnes od 14 do 18 hodin.
Děkuji vám. To bylo svaté a podle toho jsme jednali. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Máme tady další faktickou poznámku, s kterou se přihlásil pan poslanec Vít Vomáčka. Takže bych poprosila, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Jako dlouholetý starosta z Kravař vím, o čem mluvím. Dejme tu volnost, věřme našim ředitelům a věřím, že se to vyplatí.
Zareaguji na své předřečníky, především na pana poslance Kettnera, prostřednictvím paní předsedající. Vy jste znalý problematiky. Proto ten institut mimořádného ředitelského volna a mimořádné distanční výuky teď dnes máme na stole. Takže jestli můžu požádat, prosím, neotvírejme tematiku školství, protože jak říkám, to tady můžeme sedět až do večera.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Myslím si, že to řeší akutní situaci, která aktuálně ve školách nastala. Trošku mě mrzí, že takovéto opatření opravdu nemáme k dispozici už delší dobu, protože trošku teď hasíme požár, kterému jsme mohli do určité míry předejít. Nicméně i tak jsem určitě pro to, abychom to projednali, uzavřeli co nejdříve, abychom neřešili dnes v rámci té rozpravy spoustu jiných věcí, které se týkají školství a které určitě také jsou důležité, ale přece jenom tam nehoří ten požár, který hoří tady.
Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové.
Tady to beru jako námět směrem k panu ministrovi, aby prostě na to zareagovali.
Děkuji panu poslanci. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, přebírám v tuto chvíli řízení schůze. Takže, paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, máte slovo. Takže je tady prosba - asi někdo z členů vlády upozorní pana ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo.
Ani školství pandemie koronaviru neušetřila. Zareagovat navíc musely bezprostředně.
Paní poslankyně, já vás přeruším. Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běžte do předsálí. A omlouvám se, že jsem vám do toho musela takto vstoupit.
Navrhovaný zákon by neměl platit jen pro současnou situaci, kdy přibývá nakažených koronavirovou variantou omikron. Je to obecný zákon, který může být v budoucnu uplatněn kdykoliv, když bude vyhlášena pandemická pohotovost a ředitelé usoudí, že situace nastala. Většina jich podle ministerstva tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala. Hygienická stanice může o uzavření školy rozhodnout při velkém počtu nakažených žáků. Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádné výuce na dálku by měla ředitelům pomoct řešit situace, kdy se v karanténě ocitne větší počet pedagogů. Tento institut dává samozřejmě řediteli možnost mimořádného ředitelského volna a mimořádného distančního vzdělávání a umožňuje flexibilně reagovat na nepříznivou situaci vyvolanou epidemií v krátkém časovém úseku. Jelikož je omezen účel, pro který je možné mimořádné dny volna, respektive mimořádné dny distanční výuky využít, a také rozsah na až deset dní, je tím zajištěno, že se tento institut bude využívat pouze cíleně, a nebude tak docházet k nadměrnému omezování výuky.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo. Já bych zde jenom rád reagoval krátce na slova svých kolegů z výboru školského, pana předsedy Vondráka, u nějž jsem velmi rád, jak konsenzuálně vede tento výbor, a doufám, že ho i konsenzuálně povede dál. Všechno tomu nasvědčuje. S tím souhlasím, mohlo to přijít klidně před rokem.
Takže to byl pan poslanec Jan Lacina a další do obecné rozpravy je přihlášen Zdeněk Kettner, takže bych ho v tuto chvíli poprosila, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Pravomoci ředitelů by rozhodně měly být větší. Později se dostanu k tomu, co mě k tomuto názoru vede. Musím ale říct, že těch deset dní - jsou to vlastně dva pracovní týdny. To jsem si musel přečíst několikrát, abych uvěřil vlastním očím. A mě by zajímalo, na koho to ten pan ředitel má hodit, jestli na paní uklízečku nebo na paní kuchařku? Ti ale zase nemají až tak výrazně omezené úvazky, mají svoji přímou vyučovací činnost, takže ti z toho asi také nebudou dvakrát nadšení. Druhá věc je, co ti ředitelé vlastně musejí řešit.
Vzhledem k tomu, že instituty podle tohoto zákona je nezbytné aplikovat na školu jako celek, respektive na jednotlivá pracoviště školy, není v této souvislosti institut mimořádného vzdělávání distančním způsobem pro mateřské školy využitelný. Tímto se také stanovuje okruh dětí, žáků a studentů, kterých se týká mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Řediteli školy se stanovuje oznamovací povinnost. To znamená, že to není jenom tak, že ředitel rozhodne, ale ředitel je povinen kromě samotných žáků a studentů, případně zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, informovat o vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání, distančního vzdělávání, i svého zřizovatele. Všechny aktéry informuje ředitel školy co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí. Pokud ředitel školy vyhlásí volno nebo distanční způsob vzdělávání pouze pro určité pracoviště, pak se tyto volné dny uplatní pouze pro děti, žáky a studenty vzdělávané na tomto pracovišti. Stanovují se podmínky, které musí být naplněny, aby bylo možné vyhlásit mimořádné ředitelské volno. Stanovují se podmínky, které musí být naplněny, aby bylo možné vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Současně však musí být naplněna druhá podmínka, a to, že ředitel školy se s pedagogickými pracovníky dohodne na tom, že budou pracovat z jiného místa, tedy jedná se o takzvaný home office. Uvedené pak samozřejmě předpokládá ochotu a možnost samotných pedagogických pracovníků z domova distančně žáky vzdělávat. Uvedené bude typické pro případy, kde pedagogičtí pracovníci - toho času v izolaci nebo v karanténě, samozřejmě - nebudou mít příznaky, respektive jejich příznaky budou malé a aktuální zdravotní stav jim umožní pracovat na dálku. I zde je třeba vážit konkrétnosti dané situace a tak přizpůsobit poskytované vzdělávání. Já myslím, že to bylo asi zatím všechno, co jsem k tomu návrhu zákona chtěl říct. A děkuji vám všem za pozornost.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My o té variantě omikron víme zhruba měsíc, možná trochu déle než měsíc. Ale to, co by mě zajímalo a na co jsem dostal i spoustu dotazů, proč Ministerstvo zdravotnictví na tu situaci nereagovalo s předstihem, když už ta data byla, profesor Dušek varoval, že to přijde, a ono to skutečně přišlo a my to řešíme až teď?
Prosím, máte slovo.
Na úvod mého vystoupení mi dovolte sdělit, že všichni poslanci poslaneckého klubu hnutí SPD podpoří tento projednávaný návrh zákona, neboť se domníváme, že v současné době je aktuálně potřebný, a proto vítáme i jeho projednávání ve zkráceném jednání, a to ve stavu legislativní nouze.
My hájíme zájmy České republiky.
Dovolte mi pár slov k vystoupení pana předsedy klubu TOP 09 pana Jakoba. A pokud by mělo směřovat vůči členům současné vlády, tak ho budu odsuzovat o to hlasitěji.
Přečtu omluvu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh z grémia? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy budu číst návrhy tak, jak byly přečteny.